Tím, koho zvolíte, dáváte signál svým spoluobčanům a voličům, co si myslíte o svých volebních slibech a o hodnotách, které reprezentujete. Já vás prosím, abyste zvážili, jak velkou ropuchu jste schopni a ochotni polknout. Pokud s tím nepřestanete, věřte, že den ode dne budou ty ropuchy větší a horší. My v Úsvitu předvolební sliby rušit nebudeme.
Má někdo další zájem přihlásit se do rozpravy? Ptám se tedy na vydávání lístků a dobu, po kterou bude pracovat volební komise.
Děkuji. My budeme muset vytisknout nové hlasovací lístky, kde tedy nebudou dvě jména. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď. Děkuji paní ministryni a nyní si dovoluji předat slovo ctěnému kolegovi panu poslanci Ladislavu Šinclovi.
Od 17. února 2013 tedy žijí občané Radvanic a Bartovic v nezákonném stavu. Uvádí to i zpráva o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích, se kterou se měla ve středu seznámit i vláda České republiky. Znečištěné ovzduší v našem kraji prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Vážený pane ministře, mnohokrát jsem zde od celé řady vašich předchůdců slyšel, co všechno pro změnu tohoto stavu plánují udělat. Stačí ovšem v našem kraji každý večer, téměř každý večer, otevřít okno a každý pochopí, že zatímní opatření jsou nedostatečná a v podstatě to byly jen prázdné sliby.
Děkuji. Ale jaké parametry ovlivňují kvalitu ovzduší? Jsou to velké průmyslové podniky, které v Moravskoslezském kraji, především v aglomeraci, jsou.

Velmi významný vliv mají také povětrnostní podmínky a výměna emisí z Polska.

Zmiňoval jsem ty velké průmyslové podniky.

Těch projektů je celá řada.
Děkuji a poprosím o doplnění interpelace pana poslance Šincla.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na poradu klubu Úsvit přímé demokracie uplynula. Ostatní kolegy prosím o klid, abychom vyslechli návrh na změnu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Byl by to, jestli se nemýlím, bod č. 45 naší schůze. Dovolím si krátké zdůvodnění. Výbor pro životní prostředí, veden obavou, že současná vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny má ambici - přímo deklarovanou ambici - věnovat se tak zásadní problematice, jako jsou limity těžby v severních Čechách, navrhuje Poslanecké sněmovně usnesení, které by stávající vládu vyzvalo nepřijímat k této věci žádná strategická rozhodnutí.
Děkuji, pane předsedající.
To samozřejmě můžeme rozhodnout hlasováním.
Máme zde odborný výbor, který je složen z lidí, kteří se zabývají zahraniční politikou, a bylo by vhodné, aby takovéto věci předjednal právě tento výbor.
Jsem informován, že zahraniční výbor takovou věc bude projednávat. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy bod č. 5 dnešního dopoledního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme nyní pokračovat, a to pevně zařazenými body. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem číslo 33, což je volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.
Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, milá vládo. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním odpoledním jednání. Než přistoupíme k jednání, jehož tématem jsou interpelace, dovolte mi, abych přečetl omluvy z dnešního jednání. Poprosím pana poslance Šenfelda o přednesení interpelace.
Děkuji za slovo. Chtěl bych připomenout, že dle původní smlouvy měly být tyto laguny již vysanovány a měl zde být vysázen lesopark. Náš severočeský region je dostatečně postižen a chtěl bych ujištění, že se toto nebude již opakovat. Rád bych se vás zeptal, proč toto centrum nelikviduje odpady z lagun na místě a proč je zadání soutěže na dokončení ostravských lagun koncipováno ve smyslu stejného řešení, které v minulosti způsobilo zavezení severních Čech nebezpečným odpadem.
Slovo má nyní pan premiér, předseda vlády Jiří Rusnok.
Děkuji. V období let 2004 až 2011 byly zjištěny tzv. nové skutečnosti - zdůrazňuji v uvozovkách nové skutečnosti -, které mají zásadní vliv na dokončení celé sanační akce. Vývin zmíněných plynů, který vzhledem k nehomogenní povaze kalů nebylo možno předem odhadnout, vyžaduje významné úpravy technologie. Byl proto zpracován projekt, který se jmenuje Projekt dokončení sanace laguny Ostramo. Projekt popisuje všechny dosud zrealizované práce v rámci řešení nápravných opatření při odstraňování této staré ekologické zátěže, včetně specifikace potřebných finančních prostředků. Stanovisko by mělo zohlednit všechny identifikované problémy, včetně spalování vytěžených kalů. Základní podmínkou Ministerstva životního prostředí je provedení posouzení vlivu na životní prostředí, čili tzv. EIA, pro všechny kroky sanačního procesu. V rámci procesu EIA byla primárně řešena pouze odtěžba lagun, výroba produktu a dekontaminace území.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré ráno. Nejdříve vás požádám, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nejdříve omluvení poslanci na dnešním jednání: Z pracovních důvodů pan poslanec Bartošek, od 11 hodin pan poslanec Zdeněk Bezecný, z důvodu zahraniční cesty pan místopředseda Pavel Bělobrádek, z osobních důvodů páni poslanci Jaroslav Borka, Milan Brázdil, Petr Fiala, ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Hájek, do 13 hodin, tedy od 9 hodin, se z pracovních důvodů omlouvá Leoš Heger. Dále z pracovních důvodů se omlouvá Ludvík Hovorka, z rodinných důvodů pan poslanec Vítězslav Jandák a z osobních důvodů se také omlouvá Simeon Karamazov. Ostatní ministři, František Lukl, Martin Pecina, Dalibor Štys, Miroslav Toman a Zdeněk Žák, se omlouvají z pracovních důvodů. To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do 9 hodin ráno. Ještě předtím eviduji přihlášku pana předsedy klubu Úsvit přímé demokracie Radima Fialy.
Dobrý den, dámy a pánové.
Děkuji, pane předsedo. Ještě jsem viděl z místa přihlášku pana poslance Daniela Hermana. Požádám tedy pana kolegu Hermana, aby se vyjádřil až po přestávce, a vyhlásím přestávku na jednání klubu Úsvit přímé demokracie.
Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit panu předsedovi vlády v demisi ještě nějakou doplňující otázku. Evidentně chce.
Děkuji za slovo. Pane premiére, já jsem se ptal, anebo jsem chtěl ujištění, jestli se toto nebude opakovat. To spalování v Ústeckém kraji, konkrétně v Čížkovicích.
Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce ještě doplnit.
Mohu pana poslance ujistit, že se tím budeme dále zabývat, nicméně někde se to spálit musí.
Děkuji.
Chci připomenout, že v objektu sídlí Národní památkový ústav, který památky spravuje. Pokud by k vydání těchto památek došlo, mohlo by dojít i k ohrožení probíhajícího projektu na vybudování Národního centra zahradní kultury, které má stát 337 milionů korun a je financováno z prostředků Evropské unie. Osobně mě mrzí, že katolická církev žádá o majetek, který nemá sloužit k charitativním či jiným bohulibým účelům. Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji. Slovo má předseda vlády v demisi Jiří Rusnok.
Arcibiskupství olomoucké dne 9. prosince tohoto roku oznámilo, že v nejbližších dnech podá žádost o vydání zámku a zahrad v Kroměříži. Národnímu památkovému ústavu, který je příslušný s těmito nemovitostmi hospodařit, však dosud žádná výzva k vydání podána nebyla. Arcibiskupství olomoucké se dále vyjádřilo v tom smyslu, že případné vydání zámku a zahrad by nemělo narušit dosavadní výbornou spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Děkuji. Možná že k tomu vydání opravdu nedojde. Já bych jim to doporučoval velmi vehementně. Ale myslím si, že tady jde o ohrožení i dotací z Evropské unie. A myslím si, že ta ztráta, pokud by měla být, tak by ji hradil zase stát, to znamená občané ze svých daní.
To je asi všechno.
Děkuji panu premiérovi. Malá vsuvka. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Anna Putnová.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na pana premiéra a týká se oblasti výdajů na vědu a výzkum. Tato částka byla doporučena Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace.
Děkuji paní poslankyni.
Dalším do rozpravy, který je přihlášen, je pan poslanec Kučera.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velmi mě těší, že tento bod byl zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, protože ho považuju za velmi závažný. Obyvatelé Ústeckého kraje za těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou doplácejí nejen svým zdravím. V Ústeckém kraji je vysoká kojenecká úmrtnost, jeden z nejnižších věků dožití, ale doplácejí také sociální strukturou. Mladé rodiny, vzdělaní a kvalifikovaní lidé odcházejí, zůstávají u nás ti méně kvalifikovaní, kteří hůře hledají zaměstnání. Roste nezaměstnanost, roste sociální napětí. To je cena, kterou, mimo jiné samozřejmě, platíme taky za povrchovou těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou Zcela pravdivý není ani argument, který obhajuje prolomení limitů těžby navýšením pracovních míst. Pokračování těžby za současné ekologické limity totiž nepřinese o mnoho více pracovních míst. Naopak. Jenom se prodlouží současný neutěšený stav a odloží se skutečná řešení. Hledejme prosím skutečná řešení a dlouhodobá řešení pro Ústecký kraj. Uvědomme si, co by mělo být základem podpory ekonomiky Ústeckého kraje. Základem podpory regionální ekonomiky Ústeckého kraje by mělo být dlouhodobé posilování diverzifikačních a kvalitativních tendencí. Kvalitativní rozměr regionální ekonomiky vychází z respektu k přechodu - a platí to zejména ve vyspělých ekonomikách - od extenzivních k intenzivním činnostem. Těžba uhlí představuje odvětví s minimální přidanou hodnotou a nízkými požadavky na kvalifikaci pracovní síly a na inovace. Cílem smysluplné podpory regionální ekonomiky by tedy měl být pravý opak, tedy snaha etablovat zde odvětví a firmy s vyššími nároky na inovativní povahu finálních výstupů a vyššími požadavky na potřebu kvalifikované práce. Podpora těžby uhlí je jednoznačným krokem zpátky. Je v rozporu s nejnovějšími trendy rozvoje ekonomik nejvyspělejších regionů světa.
Já se zeptám všech, kteří se přihlásili formou hlasovacího zařízení, zda se jedná o faktické poznámky, nebo o řádné poznámky.
Dámy a pánové. Já jsem se odhodlal k této faktické poznámce na základě předchozího příspěvku. Já vím, že je velmi svůdné si teď začít vyměňovat názory na to, zda prolomit, či neprolomit, a každý na to má jistě názor velmi expertní, anebo velmi emotivní. Ale já bych chtěl jenom vrátit pozornost k tomu, že nehlasujeme o tom, jestli prolomit, nebo neprolomit, ale pouze o tom, jestli vyzveme současnou vládu v demisi a bez důvěry, zda o tom má rozhodnout, nebo ne.
A nyní tedy řádné. Takže nejprve se hlásila paní poslankyně Konečná, potom pan poslanec Brabec, pak pan poslanec Vozka, poté pan poslanec Gabal a potom pan poslanec Mládek, všechno řádné přihlášky.
Souhlasím s panem poslancem Komárkem, že opravdu bychom tu věcnou debatu měli vést, až když tady za námi bude sedět řádná vláda této Poslanecké sněmovny. A pevně věřím, že nezapomene na to, že by ji měla vést i s Poslaneckou sněmovnou, a nebude si to pytlíkovat někde ve Strakově akademii. Zároveň mi však dovolte vyzvat novou vládu, aby neprodleně začala tento problém řešit, aby konečně po x letech dokončila energetickou koncepci a surovinou politiku, která bude základem pro jakékoliv další jednání, a aby se tohoto tématu nevzdávala jenom proto, že nyní vyzveme vládu, aby vlastně nečinila žádné kroky, ale brala ho jako téma vážné, téma, které lidi v České republice zajímá. My bychom jim měli už konečně a jasně říct, jak si to Česká republika v budoucnu ať už s prolomením, či neprolomením těžebních limitů představuje. Proto, vážení budoucí vládní poslanci, nezapomeňte na to, o čem se tady dneska bavíme.
Za klub ANO bych chtěl říct, že i my podporujeme toto usnesení, a jenom mi dovolte bez nějakých dlouhých řečí říct jednu poznámku. Je mi smutno z toho, jaký materiál vznikl na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je tam celá řada věcí, které jsou skutečně demagogické, když si je přečtete. Já jsem na rozdíl asi od mnohých z vás, což se vám nedivím, protože to není zrovna četba na noční stolek, tu strategickou energetickou koncepci státu četl. To je nutno říct v této době. Toto bylo v kompetenci již této vlády i minulé vlády a předminulé vlády rozhodnout, aby stát byl konečně řádným hospodářem se svým majetkem. Nestalo se tak.
Děkuji za slovo. A toto všechno bude úkolem nové vlády a předpokládám i komise, která bude ustanovena k tomu, aby se k těmto odborným otázkám vyjádřila. Je potřeba také vidět, jakou vůli mají občané Ústeckého kraje. Není to usnesení, které by zavazovalo všechny vlády ostatní.
Také děkuji.
Část prostředků z fondu se investuje prostřednictvím zvláštní investiční facility Evropské investiční banky, EIB, část se realizuje ve formě přímé rozpočtové podpory. Probíhají také rozvojové projekty, zejména infrastrukturního charakteru. České subjekty se dosud v rámci tohoto fondu uplatnily převážně jako poskytovatelé konzultačních služeb nebo subdodavatelé nadnárodních firem. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Radou pro zahraniční spolupráci systematicky pracuje na zvyšování povědomí o příležitostech v rámci tohoto fondu mezi potenciálními realizátory. Z důvodu tehdejšího rozpuštění Poslanecké sněmovny však dohoda nebyla projednána. Proto je vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového programu nyní vládou opětovně předkládána s žádostí o projednání Parlamentem ve zkrácené proceduře. Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane předsedo za váš návrh. O tomto návrhu musíme hlasovat. Hlasování má číslo 59, přihlášeno je 164 kolegyň a kolegů, pro 152, proti nebyl nikdo. Určili jsme tedy zpravodajkou paní poslankyni Fischerovou.
Vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, vážené kolegyně a kolegové.
Budeme se tedy věnovat hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu a lhůta byla zkrácena o 59 dní. Otevírám bod
Nyní požádám předsedu zahraničního výboru, pana poslance Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Nevím, jaká je dělba práce ve výboru zahraničním. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 159 pro 149, proti nikdo. Prosím tedy určeného zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby se ujal své zpravodajské zprávy.
Děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozpočtáři nemají zájem. Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je podle zákona. Pan ministr financí v demisi Jan Fischer je připraven.
Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh, který předkládá vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropský rozvojový fond, to je ona zkratka EDF, stojí nadále mimo rozpočet Evropské unie a je určen k financování rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, jež jsou signatáři dohody o partnerství těchto zemí s Evropskou unií, takzvané dohody z Cotonu. Každý EDF je uzavírán na pětileté období na základě takzvané vnitřní dohody mezi členskými státy. Vnitřní dohoda zakotvuje cíle a principy rozvojové spolupráce Unie se zeměmi AKT, čili zeměmi, o kterých jsem mluvil. Hlavním cílem, který vláda České republiky plně podporuje, je vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a zapojení těchto zemí do světové ekonomiky.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Ještě krátká rekapitulace. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí i delegací vždy probíhala veřejným hlasováním, navrhuji i v tomto případě hlasování veřejné pomocí našeho hlasovacího zařízení. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.
Nikoho jiného do rozpravy přihlášeného nemám.
Jak už jsem informoval, nejdříve vám přednesu návrh na rezignace.